Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh? Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh? Návrh byl zamítnut. Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh? Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Návrh byl zamítnut. Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh? Návrh byl zamítnut. Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh? Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Návrh byl zamítnut. Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh? Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Návrh byl zamítnut. Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh? Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Návrh byl zamítnut. Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh? Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Návrh byl zamítnut. Kdo je pro tento návrh? Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je pro tento návrh? Návrh byl zamítnut. Kdo je pro tento návrh? Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Návrh byl zamítnut. Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh? Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Návrh byl zamítnut. Kdo je pro tento návrh? Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Návrh byl zamítnut. Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Zahájila jsem hlasování. Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh? Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Kdo je pro tento návrh? Návrh byl zamítnut. Kdo je pro tento návrh? Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Návrh byl zamítnut. Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh? Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Návrh byl zamítnut. Zahájila jsem hlasování. Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut. Zahájila jsem hlasování. Návrh byl zamítnut. Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh? Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Návrh byl zamítnut. Zahájila jsem hlasování. Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut. Zahájila jsem hlasování. Návrh byl zamítnut. Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh? Návrh byl zamítnut. Zahájila jsem hlasování. Návrh byl zamítnut. Zahájila jsem hlasování. Kdo je proti? Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro? Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Kdo je pro? Návrh byl zamítnut. Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro? Návrh byl zamítnut. Kdo je pro? Návrh byl zamítnut. Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro? Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Návrh byl zamítnut. Zahájila jsem hlasování. Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Návrh byl zamítnut. Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro? Návrh byl zamítnut. Zahájila jsem hlasování. Návrh byl zamítnut. Kdo je pro? Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Návrh byl zamítnut. Zahájila jsem hlasování. Návrh byl zamítnut. To by byly v mezičase došlé omluvy. Ano, máme tady i pana ministra. Všechno funguje. Prosím, přihlaste se opět svými hlasovacími kartami. Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh? Zahájila jsem hlasování. Návrh byl zamítnut. Zahájila jsem hlasování. Návrh byl zamítnut. Zahájila jsem hlasování. Návrh byl zamítnut. Zahájila jsem hlasování. Návrh byl zamítnut. Zahájila jsem hlasování. Návrh byl zamítnut. Stanovisko? Kdo je pro tento návrh? Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Návrh byl zamítnut. Stanovisko? Kdo je pro tento návrh? Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Návrh byl zamítnut. Stanovisko? Kdo je pro tento návrh? Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Návrh byl zamítnut. Stanovisko? Návrh byl zamítnut. Zahájila jsem hlasování. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Zahájila jsem hlasování. Návrh byl zamítnut. Zahájila jsem hlasování. Kdo je proti? Kdo je pro tento návrh? Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je pro tento návrh? Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Návrh byl zamítnut. Kdo je pro tento návrh? Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Návrh byl zamítnut. Zahájila jsem hlasování. Návrh byl zamítnut. Zahájila jsem hlasování. Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh? Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh? Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Návrh byl zamítnut. Stanovisko? Návrh byl zamítnut. Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh? Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Zahájila jsem hlasování. Návrh byl zamítnut. Zahájila jsem hlasování. Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh? Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh? Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Stanovisko? Zahájila jsem hlasování. Návrh byl zamítnut. Vnímám, že k hlasování pan předseda Radim Fiala. Kdo je pro tento návrh? Návrh byl zamítnut. Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh? Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Návrh byl zamítnut. Kdo je pro tento návrh? Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Návrh byl zamítnut. Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh? Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?